Děkuju za slovo, vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, včetně zákona o správních poplatcích. Návrh zákona dále vstupuje do právní úpravy schvalování dovezených vozidel. Návrh zákona dále obsahuje změny reagující na zkušenosti z aplikační praxe.
Jenom připomínám, že ve 13 hodin bychom měli mít přestávku, tak jenom co se týče délky vystoupení.
Součástí předkládaného návrhu zákona jsou také dílčí úpravy, jejichž potřeba vznikla na základě zkušeností z aplikační praxe. Já bych krátce řekla k těm čtyřem pozměňovacím návrhům, oč se jedná. Navrhuje se, aby v případě, kdy má být jako nový vlastník silničního vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho dosavadní provozovatel, například v důsledku ukončení leasingu vozidla, nebylo vyžadováno provedení relevantní evidenční kontroly a aby správní poplatek za provedení předmětného zápisu činil pouze 50 korun. V současnosti je to 800 korun za novou registraci vozidla. Druhý pozměňovací návrh se týká servisních jízd vozidel. Můžu říct, že tento pozměňovací návrh byl rovněž i v minulém volebním období načten. Třetí pozměňovací návrh se týkal právní úpravy historických vozidel.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první hlásí pan poslanec Ratiborský. Jenom upozorňuji, že ve 13 hodin přerušíme naše jednání.
Pozměňovací návrh tuto podmínku vypouští.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi uvést návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele a občanský zákoník. Lhůty pro transpozici těchto předpisů již dávno uplynuly. Proto si velice vážím toho, že se návrhem přednostně zabýváte a také usilujete o jeho přijetí co nejdříve. Urychlené přijetí návrhu je důležité nejenom při splnění závazků České republiky vůči Evropské unii, ale i proto, abychom českým spotřebitelům zajistili stejnou ochranu, jakou mají spotřebitelé v jiných státech, kde již tato ochrana platí. Předpokládaná právní úprava je významná rovněž pro podnikatele, protože stanoví stejná pravidla jak pro národní trh, tak i pro přeshraniční obchod. Návrh zákona je obsáhlý, byli jste s ním seznámeni již při prvním čtení. Přesto bych vás rád seznámil alespoň s nejvýznamnějšími změnami, které návrh přináší. Spotřebitelé jsou například nově chráněni před umělým navyšováním cen před slevovými akcemi. Spotřebitelé budou rovněž chráněni před falešnými recenzemi. Návrh přináší i vyšší ochranu při uzavírání smluv po telefonu nebo během nevyžádané návštěvy. Práva spotřebitelů budou rovněž posílena při uplatňování reklamací. Návrh zákona byl přikázán k projednávání v hospodářském výboru jako výboru garančnímu a ústavně-právnímu výboru. Jednání hospodářského výboru proběhla ve dnech 22. června a 1. září, garanční výbor doporučuje návrh zákona schválit ve znění předloženého vládního návrhu. Jednání ústavně-právního výboru proběhlo dne 22. června a i tento výbor doporučil Poslanecké sněmovně návrh zákona schválit. Návrhu se věnoval také podvýbor pro ochranu spotřebitele, kde proběhla dvě podrobná jednání ve dnech 21. června a 30. srpna. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, rád bych vzhledem k důležitosti návrhu - nejenom z důvodu uplynutí transpozičních lhůt, ale i jeho přínosu pro spotřebitele - požádal o jeho podporu na dnešním jednání.
My jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu a dále byl tisk přikázán ústavně-právnímu výboru.
Tato norma je velmi zásadní z pohledu ochrany spotřebitele. Tam je možnost to nějakým způsobem kontrolovat, není to kontrola všech recenzí, které běží na internetu. To je takové to, že vám někdo zavolá, vy řeknete omylem ano a smlouva je uzavřena.
Vážená paní předsedající, děkuji mnohokrát za slovo.
Děkuji za slovo. Tento materiál navazuje na dvě memoranda o porozumění uzavřená mezi vládou České republiky a agenturou GSA, respektive EUSPA, během loňského a předloňského roku. Tím se významně rozšířila působnost původní agentury GSA z oblasti družicové navigace na všechny služby kosmického programu EU, tedy i na systém pozorování Země Copernicus, systém vládní družicové komunikace GOVSATCOM a další. Podstatně se tak zvýšil význam agentury a rozsah jejích činností. Vedle prestiže znamená sídlo agentury v Praze pro českou ekonomiku také přímé finanční přínosy. Podle kalkulací GSA činí stovky milionů korun ročně. V souvislosti se vznikem EUSPA je možné očekávat další znásobení přínosů pro Česko oproti přínosům realizovaným z umístění sídla GSA. Navýšení odpovědnosti a úkolů agentury si však vyžádá vyšší personální i technické zdroje, pro které již nebude dostačovat současná budova poskytnutá GSA na základě původní hostitelské budovy. K nárůstu počtu zaměstnanců dojde postupně během několika let. Zároveň nyní probíhají na úrovni Rady EU a Evropského parlamentu jednání o dalším unijním kosmickém systému pro zabezpečené telekomunikační spojení. Má se jednat o systém o stovkách družic, v jehož provozu má hrát EUSPA významnou roli. Celkové počty pracovníků EUSPA v Praze, stejně jako přínosy agentury tak budou patrně ještě vyšší. Zástupci České republiky a agentury dospěli po společných jednáních k závěru, že nejvhodnějším řešením bude zajištění nové budovy pro účely EUSPA v širším centru Prahy a pro zajištění datového centra agentury pak služeb zabezpečeného Centra sdílených služeb v Zelenči. Za tímto účelem vláda navrhuje formou dodatku sjednat změnu původní hostitelské dohody mezi vládou a agenturou. Předmětem změny je umožnit přesun sídla agentury EUSPA na jiné místo v Praze a možnost zajistit pro EUSPA datové centrum či jiné potřebné prostory, které budou podléhat stejnému režimu jako budova sídla agentury. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat o podporu tohoto materiálu.
Prosím, máte slovo.
Děkuji. Krásný dobrý den, dámy a pánové. Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:
Nyní, ještě než otevřeme rozpravu, přečtu omluvy. A nyní otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Strýček.
Agentura Evropské unie pro kosmický program je v podstatě nástupcem Agentury pro evropský globální navigační systém. Sem patří například i dálkový průzkum Země, pozorování a sledování vesmíru či družicové telekomunikace. Co je však zřejmé je, že časový harmonogram už velmi tlačí, protože tyto nové prostory jsou potřeba od 1. července 2023 a stěhování pak bude zahájeno zhruba o půl roku později. Jak jsem už řekl, tady není třeba hledat jenom ten čistý finanční přínos, sjednání dodatku totiž samozřejmě má i vliv na státní rozpočet.
To je zmapováno, a i proto máme stále v Maďarsku přítomen kontingent českých policistů, který neponižujeme, a dlouhodobě za chvály maďarské reprezentace, čeští policisté ve velkém počtu pomáhají chránit vnější hranice schengenského prostoru právě v Maďarsku a my samozřejmě tady v té spolupráci budeme pokračovat. Včera jsem jednal se slovenským ministrem vnitra a důrazně jsem ho žádal, aby respektovali readmisní dohodu, která existuje a je uzavřena mezi Českou republikou a Slovenskem. A o to se určitě v rámci předsednictví budeme snažit.
Chci se zeptat, zda je zájem o doplňující dotaz? Ano.
Děkuji za odpověď. Děkuji za odpověď.
Není to jenom konference EU, ale my na tu konferenci zveme země západního Balkánu, protože ta západobalkánská migrační trasa je prostě problémová a na tu se musíme zaměřit, zveme na tu konferenci i země z centrální Asie a zveme na tu konferenci i Turecko, takže lze předpokládat, že převážně v kontaktu mezi Tureckem, Řeckem a Kyprem určitě dojde i k velmi konfliktním situacím a nejenom formálnímu jednání, a Česká republika i české předsednictví se tomu věnuje. Jenom chci ubezpečit, je to tranzitní migrace. Hnutí STAN se s těmi svými problémy od začátku vyrovnává. My jsme měli ministra školství, který z toho důvodu, bez jakýchkoliv gest a vymlouvání se, odstoupil, odstoupil v řádu dvou dnů.
Nic jiného v jednacím řádu uvedeno není. V tuto chvíli poprosím paní poslankyni Jaroslavu Pokornou Jermanovou, která přednese interpelaci na pana ministra kultury.
To téma je poměrně jednoduché, i když ten objem těch informací bude asi velký.
Pane ministře, máte slovo.
Ale myslím si, že ten výsledek nebyl úplně špatný, protože dostaly příspěvkové organizace Ministerstva kultury poměrně velké covidové podpory v té době. Nevím ho úplně z hlavy. Co se týká těch vašich dalších dotazů, tak bych to rozdělil na tři části. Myslím si, že v té době ti, kteří to navrhovali, věděli, proč to dělají. Já jsem převzal řízení Ministerstva kultury už s Národním divadlem v této podobě a chci takto veřejně sdělit, že nemám žádný záměr tento stav měnit.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, zástupci vlády, kolegyně, kolegové. Jste přece jenom naše vláda a čekala bych od jednotlivých členů jistou koordinaci vyjádření. Ostatně chaotická vyjádření svých předchůdců jste kritizovali při každé možné příležitosti a kritizujete je dodnes. To jsem již konstatovala při projednávání o nedůvěře vládě v pátek. Jak lidé sami mohou změnit enormní nárůst cen energií, pohonných hmot, potravin? Tak bych mohla ve výčtu nekoordinované komunikace pokračovat. Vy důležité záležitosti mezi sebou neprojednáváte?
Ještě bych chtěl jenom upozornit, že pan poslanec Zlínský bere svoji interpelaci zpět. Děkuji a poprosím další přihlášenou, a tou je paní poslankyně Štefanová.
Letošní náklady jsou dvoj- až trojnásobné než v loňském roce. Stále slýcháme, že energií nebude dostatek. Dostupná zdravotní péče v České republice je pro SPD naprostá priorita. Nemocnice a další zařízení se v tomto případě bez pomoci státu neobejdou. Také uvedl, že je to v gesci Ministerstva průmyslu. Tak bych chtěla vyjádření, jak vláda pokročila v řešení tohoto problému a zajistí, aby nebyl ohrožen chod našeho zdravotnictví, a pomůže stát i zdravotnickým zařízením mimo fakultní nemocnice? Děkuji za vaši odpověď.
Vážený pane nepřítomný premiére, já bych tady rád mluvil o zastropování cen energie, protože je to tady evergreen, který se stále vrací. Jako opozice jsme to tady navrhovali opravdu od jara, že je to nutné udělat, ale nyní tedy dochází na naše slova. Je vám jedno, že nemocnice nebudou mít plyn. Děkuji za odpovědi.
Děkuji a prosím další přihlášenou, a tou je paní Lucie Šafránková.
Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane premiére, obracím se na vás ve věci poměrně kritické situace na kontaktních pracovištích úřadů práce v hlavním městě Praze. V posledních letech zde došlo k necitlivému slučování těchto pracovišť. Dodávám pro přesnost, že nikoliv ze strany vaší vlády. Z původních deseti obvodních pracovišť pro tradičních deset velkých pražských správních obvodů zbylo nyní pouze sedm těchto pracovišť. Ubylo zaměstnanců na těchto pracovištích, přibylo mnoho nových pracovních agend, a hlavně v důsledku zhoršující se ekonomické a sociální situace a strmého růstu cen základních životních nákladů rapidně přibývá občanů, kteří se na úřady práce obrací s žádostí o sociální podporu. V takové situaci je snižování kapacit úřadů práce špatným krokem. V důsledku toho musí tisíce občanů cestovat na tyto úřady o mnoho déle a komplikovaněji, mimo městské části, kde bydlí, což je problém zejména u seniorů a zdravotně postižených. Dochází tak k tomu, že v mnoha případech trvá proces vyřízení přiznání podpory velmi dlouho. Mnohdy z těchto důvodů občané žádost o pomoc i předem nebo průběžně vzdávají. Pane premiére, řeší vaše vláda tuto situaci? Jste si těchto problémů vědomi? Kdy bude kontaktní pracoviště úřadu práce pro Prahu 10 vráceno zpět na její území?
Děkuji a prosím další přihlášenou paní poslankyni Vladimíru Lesenskou.
Dvě z nich si nechá v rezervě."
Kolegyně, kolegové, vážená paní poslankyně, nejprve mi dovolte zareagovat podrobněji na tu první část otázky. Těch variant je samozřejmě více. Všichni jsme trochu optimisticky doufali, že ta válka nebude trvat takovou dobu, a teď to vypadá, že Komise se na svém zasedání - a to předjímám, ten návrh ještě na stole položen není - bude zabývat prodloužením institutu dočasné ochrany, což je samozřejmě věc nejjednodušší. Existují lidé ve specifických případech, cizinci, kteří nemají nárok na dočasnou ochranu z nějakého důvodu, a oni mají právo zažádat právě o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění. Kdyby pánbůh dal a konflikt by skončil, tak samozřejmě skončí institut dočasné ochrany v tom termínu, jak je dán, a potom by samozřejmě ti lidé na území České republiky byli vystaveni takovým procesům jako všichni ostatní cizinci, kteří mají zájem v České republice za nějakým účelem zůstat. Já jsem teď stihl asi jenom ty dvě otázky, omlouvám se, tu první jsem vysvětloval podrobněji, ale vy ještě máte nárok na dodatečnou a já toho využiji ve druhé části. Děkuji, že jste mi tu otázku připomněla, protože jsem trochu pozapomněl. Ministerstvo práce a sociálních věcí by mělo teď přijít s tím, co pak bude projednávat vláda, to znamená s nějakými termíny, do kdy budou všechny ty příspěvky vypláceny, v jaké výši a v jakém horizontu. Předpokládáme, že ti lidé se opravdu o sebe začnou z velké míry starat i tady v České republice sami.
Prosím, aby se slova ujala paní Pokorná Jermanová, paní poslankyně, která bude interpelovat pana ministra dopravy Martina Kupku.
Já bych chtěla jenom svoji interpelaci stáhnout, protože s panem Kupkou jsem se domluvila, už jeho odpověď mám písemně.
Děkuji za slovo.
Není tomu tak. Končím tedy rozpravu. Přivolám kolegy ze sálí. Kdo je proti? Hlasování číslo 47, přihlášeno 130 poslanců a poslankyň, pro 117, proti žádný. Návrh byl přijat a vyslovili jsme souhlas s ratifikací této smlouvy. Končím projednávání tohoto bodu. A než přistoupíme k projednávání bodu dalšího, přečtu omluvu. Pan poslanec Ondřej Benešík se omlouvá do 11. hodiny z pracovních důvodů. Nyní by se měl podle původního záměru ujmout slova pan ministr financí Zbyněk Stanjura, který je však omluven, nahradí ho pan ministr Martin Baxa. Prosím, máte slovo.
Potřetí tlumočím omluvu, tentokrát pana ministra Zbyňka Stanjury, i jeho srdečné pozdravy. Kolegyně a kolegové, na jednání dnešní schůze se předkládá smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Katarem, která byla podepsána dne 21. června tohoto roku v Dauhá. Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Katarem existuje v současné době až na jednu výjimku bezesmluvní vztah. Touto výjimkou je oblast letecké dopravy, kde je prováděna dohoda mezi vládou České republiky a vládou státu Katar o letecké dopravě, která se však kromě jiného týká pouze daní nepřímých. Nejzajímavější investiční příležitosti lze v Kataru nalézt v oblasti projektů těžby a zpracování ropy, v projektech zkapalňování a vývozu zemního plynu či ve stavebnictví. Katar tak představuje pro české investory a vývozce celou řadu možností. Mezi nejvýznamnější položky českého exportu patří stroje a dopravní prostředky, zdravotnické potřeby a textilní výrobky. Mezi nejvýznamnější dovozní položky z Kataru se řadí polymery etylenu, slitiny hliníku a díly a příslušenství prvků s tekutými krystaly. Tato komplexní daňová smlouva pokrývá zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů. Standardně také upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými úřady obou zemí. Smlouva umožní neformální řešení sporů případně vzniklých při jejím provádění a současně zajistí i relevantní výměnu informací mezi příslušnými úřady obou států. Smlouva mimo jiné zvýší i právní jistotu investorů obou zemí, vytvoří prostor pro české podnikatelské subjekty a napomůže tak rozvoji vzájemných ekonomických vztahů. Smlouva byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN, přičemž samozřejmě reaguje i na vnitřní daňové předpisy obou zemí. Lze konstatovat, že text smlouvy plně odráží vývoj a trendy v mezinárodní daňové oblasti. Smlouva nenahrazuje vnitrostátní daňové předpisy smluvních států a nemůže tak založit novou daňovou povinnost, ale pouze povinnosti vyplývající z vnitrostátních předpisů upravuje. Celkový přínos plynoucí z aplikace předkládané smlouvy bude záviset na budoucím rozvoji jednotlivých forem hospodářské spolupráce. V tomto kontextu lze uvést, že bilance vzájemné obchodní výměny je z pohledu Česka dlouhodobě pozitivní. Vzájemná obchodní výměna v roce 2021 dosahovala téměř 3 miliardy korun. Kolegyně a kolegové, dovoluji si navrhnout, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací této důležité smlouvy.
Děkuji, pane ministře. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Mezinárodní smlouva o zamezení dvojímu zdanění má odstranit jednu z překážek rozvoje vzájemných hospodářských vztahů mezi oběma státy a zvýšit právní jistotu investorů. Rád bych vám zde krátce nastínil, proč je to právě ve vztahu ke Kataru důležité. Katar je dynamicky se rozvíjející ekonomikou Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu - GCC. V rámci této organizace má nejvyšší HDP na obyvatele. Katar hospodářskou krizi uchopil jako příležitost upevnit své výsadní regionální a globální postavení, posílení vlastní autonomie a strategických produkčních kapacit. Katarská vláda pokračuje v posilování dominantní pozice Kataru na světovém trhu se zkapalněným zemním plynem LNG. Katar si je dále vědom, že vlivem Green Dealu poptávka po zkapalněném zemním plynu v budoucnu zřejmě ještě více vzroste. Do roku 2027 chce zdvojnásobit produkci zkapalněného plynu.
Děkuji. Tato interpelace je na ministra práce a sociálních věcí. Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, vážená paní předsedající. Vážení členové vlády, vážený pane ministře, já bych se chtěla zastavit u vyhlášky, kterou připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, která stanovuje zvláštní pravidla pro vytápění a dodávky teplé vody. Proto bych se chtěla zeptat na některé konkrétní věci. Tato vyhláška stanovuje hranici, pod kterou by teplota v jednotlivých místnostech neměla klesnout. Já mám konkrétní dotazy. Jakou konkrétní pomoc budete garantovat seniorům, když se nebude topit vůbec nebo když se budou muset snížit teploty na tuto hranici a zcela jistě dojde k vysokému riziku podchlazení, protože u těchto seniorů je v podstatě známo, že fyziologicky dochází k vysokému riziku podchlazení? Děkuji.
Pane ministře, máte slovo.
Děkuji, vážená paní předsedající.
Děkuji, pane ministře, za dodržení času. Paní poslankyně, máte slovo.
Já bych s vámi ráda sdílela tyto radosti a doufám, že opravdu nedojde na pesimistickou variantu. Nicméně situace na energetickém trhu je vážná a myslím si, že je určitě namístě mít připravenou i pesimistickou variantu. To znamená, že třeba v lednu, v následujícím roce, budou problémy se zajištěním zdrojů na vytápění. Oni často ten chlad necítí.
Nemáme zatím nikde signalizováno, že by někdo mohl mít nějaký problém.
Děkuji, pane ministře, za dodržení času a za odpověď.
Podle mých informací stát údajně nenašel vhodnou budovu ve vlastnictví státu, která by mohla být sídlem pro umístění agentury a využívání agenturou. Proč, to nevíme, důvodová zprávy v tomto směru nic neříká. Je tam sice napsáno, že vyčíslení dopadů není možné, dokud nebude dokončen výběr nové budovy sídla agentury, tomu já samozřejmě rozumím, ale určitě nějaký nástin v té důvodové zprávě mohl ze strany ministerstva zaznít. Zřejmě je to tedy nějak nafázováno v čase a prostoru a prostory se budou zřejmě asi předávat postupně.
Není tomu tak, rozpravu tedy končím. Kdo je proti? Končím projednávání tohoto bodu. A přikročíme k projednávání bodu dalšího, což je bod
Děkuji za slovo.